A teď jsou dva problémy. To je jeden velký problém. A pak tady přichází ta nerudovská otázka, kam s nimi, s těmi starými baterkami? To je další problém, který podle mne se v tuto chvíli příliš moc neřeší. To je první věc. Takže nezaklínejme se tím, že rok 2025 je ještě daleko. Já si myslím, že by měl vítězit zdravý rozum, že všeho s mírou. V Evropě se ukazuje, že žádné ideální řešení není, protože je to novinka, všichni to nějak zkouší. Ale uvědomme si jednu věc. To přece nechcete nikdo. Doufám, že ani opozice to takhle nemyslí.
První návrh, jak již bylo zmíněno, ruší vznik rozšířené kolektivní správy, která by prakticky všechna česká média nahnala pod jednu střechu povinného kolektivního správce. Druhým pozměňovacím návrhem chci docílit větší ochrany uživatelů před automatickým preventivním blokováním obsahu internetu ze strany umělé inteligence. Takový monitoring by totiž například mohl vést k tomu, že uživatelé kvůli obavám z monitoringu nebudou nahrávat takový obsah, který není v souladu s mainstreamovými politickými názory. Já považuji za důležité zvlášť v dnešní době, kdy vlivem dezinformací řada lidí ztrácí důvěru ve státní instituce, toto ve směrnici explicitně uvést.
Děkuji, paní poslankyně, a nyní se přihlásila do obecné rozpravy paní poslankyně Pokorná Jermanová.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu velmi stručná a zopakuji jenom to, co jsem tady říkala v prvém čtení. Měli bychom se také podívat na to, jaké vyjádření kolektivních správců dostávají předložené pozměňovací návrhy. Nicméně musím touto cestou vyjádřit své velké politování nad tím, že jsme nebyli schopni uchovat tak složitě projednaný a dojednaný konsenzus minulé vlády.
Také děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Ondřej Babka. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuju za slovo.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, pan ministr.

Táži se opět, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy? Nyní tedy končím obecnou rozpravu. A táži se, zda je zájem o závěrečná slova? Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásil do podrobné rozpravy pan poslanec Jan Lacina. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Děkuji.
Současné nastavení textu zákona a obchodní praxe vede k trvalému krácení práv všech tvůrčích profesí, které se podílejí na tvorbě audiovizuálních a čistě audiálních děl. Filmoví i hudební producenti uzavírají s autory a interprety smlouvy, ve kterých vykupují veškerá jejich majetková práva ke konkrétním dílům či výkonům, a to tak, že ke všem způsobům užití, třeba ještě neexistujícím, na celou dobu trvání majetkových práv, někdy se jedná o desítky let, a k neomezenému teritoriálnímu rozsahu. Problém není ani tak v samotném rozsahu těchto smluv jako spíše v odměně, kterou za ně autoři dostávají. Běžným obchodním modelem je vyplacení jednorázové odměny pro autora, kdy tato odměna již dále nezohledňuje, jak moc je autorovo dílo užíváno. Zákon na tyto situace sice pamatuje, ale pouze okrajově, a to institutem práva autorů požadovat dodatečnou odměnu.
My zde víme, a padlo to tady, že členy dozorčí komise jmenuje předseda vlády, a to polovinu členů na návrh Poslanecké sněmovny a polovinu členů na návrh Senátu. Budeme to my? Národní sportovní agentura je personálně podhodnocena, ti lidé tam nejsou. Za třetí, vláda nesouhlasí s rozšířením okruhu osob odměňovaných podle zákona - to už tady padlo, k tomu není co dodávat. Za čtvrté, vláda nepovažuje za vhodné, aby došlo k převedení gesce školního a vysokoškolského sportu na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Tady samozřejmě to je otázka, na kterou asi tady každý z nás může mít jiný názor, a je to za mě velice složité rozhodnutí, a proto to dělat takhle narychlo poslaneckou novelou se mi taky nezdá úplně šťastné řešení. Za mě prostě tohle nelze řešit urychlenou poslaneckou novelou, která není dostatečně vydiskutována napříč rezorty se sportovními svazy. Já se zastavím možná u bodu sedm, tady opět cituji: "Návrh zákona je též do značné míry nepřehledný. Ministrem nebo předsedou NSA... A to jsou lidé, kteří samozřejmě jsou v současné době třeba vysocí funkcionáři, vysocí manažeři v organizacích, které mají několikrát vyšší rozpočet, než je třeba rozpočet Národní sportovní agentury. A dovedu si představit, že opravdu spoustu lidí tímto zbytečně diskvalifikujeme. A v tomto případě já - omluvte mě - ale nechápu moc neutrální stanovisko, protože ve chvíli, kdy si představím, že zákon potřebuje důkladnou revizi, tak bych spíš čekal, že k tomu dá stanovisko nesouhlasné.
Děkuji, pane poslanče. Takže prosím, pan poslanec Klíma, vaše dvě minuty.
Já jsem i ráno zmiňoval, jak se to týká dopravců, kteří poskytují veřejné služby.
Vážený pane předsedající, dobrý den. Kolegyně, kolegové, také dobrý den, pane ministře.
Máte slovo. Paní Mračková Vildumetzová od 18 hodin, a to z pracovních důvodů, paní Helena Válková od 17.30 do 19 z pracovních důvodů, pan Jan Volný od 17.45 ze zdravotních důvodů a pan Marian Jurečka od 17.30 z pracovních důvodů.
Ale já jsem upozorňoval na určité překážky a určité externality, které tomu brání.
Je dána stejně možnost autorovi i producentovi o smlouvě jednat a případně v ní nepokračovat. Je důležité připomenout, že by se toto vztahovalo pouze na smlouvy uzavírané v budoucnu. Jedná se o jednoduchý způsob, jak alespoň trochu narovnat práva malých autorů, jednotlivců či fyzických osob a velkých českých i mezinárodních společností.
A táži se na závěrečné slovo. Pan ministr má zájem.
Považuji za nutné zmínit, že pojem sdělování veřejnosti je autonomním pojmem unijního práva a jeho výklad přísluší pouze Soudnímu dvoru EU. Ten jej také již vyložil v řadě judikátů, další judikáty na to téma se očekávají v budoucnu a není vyloučeno, že se navrhovaná definice ukáže jako nedostatečná nebo nepřesná. Rád bych také dodal to, že tento pozměňovací návrh vyvolal u řady zainteresovaných subjektů, převážně nositelů práv, velké obavy. Oslovili nás, my jsme se tímto tématem podrobně i zabývali a považujeme jej - to chci zdůraznit - za nějaký řekněme hraniční postoj v této věci. Takže jak jsem říkal, ano, my jsme připraveni dát - nebo já jsem připraven dát - k tomuto návrhu souhlasné stanovisko, ale je to úplně ta nejzazší mez, kterou je možné do autorského zákona v této věci dát, a jsme si vědomi toho, že to není věc, která je úplně jednoznačná. Tudíž my s tímto pozměňovacím návrhem nemůžeme souhlasit, což říkám v komentáři ještě i před jednáním výboru, kde buď já, nebo moji kolegové také dodáme. Chtěl bych k tomu doplnit jednu důležitou věc. Mimochodem bych zmínil to, že byla podepsána nyní jakási dohoda nebo memorandum mezi producenty a jednotlivými provozovateli televizního vysílání v Česku na základě naší ministerské iniciativy, tehdy vyvolané návrhem pozměňovacího návrhu pana poslance Salvetra. Ale určitě do budoucna toto téma není uzavřeno.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 35. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Paní poslankyně, páni poslanci, nyní bych vás chtěla informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Upozorňuji, že projednávání bodu 10, tedy sněmovního tisku 31, zahájíme nejdříve v 16 hodin. A dále budeme pokračovat body dle schváleného pořadu schůze. To je z mé strany vše. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou. Nejdříve pan předseda Marek Benda s přednostním právem, ale nevidím, že by byl přítomen, tudíž pan předseda Okamura, který je přihlášen k pořadu schůze s přednostním právem.
A já si myslím, že je potřeba, aby tady jasně vláda vyjasnila, zdali tedy budou zastropovány...
To je tedy první návrh. Druhý pozměňovací návrh vlastně obsahuje dvě věcné změny. Konkrétně jde o to, že po uvalení mezinárodních sankcí na Rusko osoby pocházející převážně z bývalých zemí Sovětského svazu zneužívají bankovní účty, které byly založeny jimi najatými osobami v České republice. Poškozenými jsou nejčastěji občané České republiky, kteří inzerují zboží na inzertním portálu. Nemůže si je však převzít fyzicky, takže využije služeb přepravní jakési, kurýrní společnosti, kdy za pomoci další komunikace s prodávajícím z něj za pomoci podvodné internetové stránky vyláká přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Z tohoto účtu jsou následně peněžní prostředky vybrány v hotovosti z bankomatu. Samozřejmě potom jsou tím pádem vyvedeny z dosahu právě inzerenta a prodávajícího. Jedině tak lze zaručit, že poškozeným bude možné vrátit jejich peněžní prostředky, a tyto nezůstanou k dispozici osobám, které je od nich podvodně vylákaly.
Další z přihlášených je paní Taťána Malá. Do podrobné rozpravy už nikdo další přihlášen není, tak tím končím podrobnou rozpravu. Táži se, jestli je zájem o závěrečná slova? Můžeme přejít k dalšímu bodu, a to Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede pan ministr Šalomoun.
Sankční zákon je to, co měla vláda i ve svém programovém prohlášení pod názvem Magnitského zákon. Cíle sankčního zákona by se daly rozdělit do dvou oblastí.
Nesnížil jsem se k tomu, abych tady četl jakékoliv doslovné znění té novely, to znamená, snažil jsem se opravdu vypíchnout to z novely věcně podstatné. Závěrem čtyři body. První bod: prosba o podporu napříč celou Poslaneckou sněmovnou. Sport má spojovat, ne rozdělovat. Druhý obsahový prvek jsou velmi rozumné, já bych je spíš nazval parametrické - doufám, že to nazývám správně - parametrické podněty, návrhy, které jsme dostali od kolegů z hnutí ANO, od kolegů dedikovaných pro oblast sportu. Čili podněty a náměty, připomínky, parametrické věci od vlády, od kolegů z hnutí ANO, kterým za to děkuji, od sportovního prostředí máme připravené, jenom to není... Tolik, prosím vás, ode mě úvodem a jsem připraven na věcnou debatu.
Děkuji, pane poslanče. Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tuto změnu zpravodaje? Já ho tedy poprosím, aby se ujal slova, a zároveň požádám kolegy, aby přenesli diskuse do předsálí.
Vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych vystoupil k návrhu novely zákona o podpoře sportu. Funkce členů dozorčí komise jsou navrhovány jako veřejné funkce, které jsou podle návrhu vykonávány bezplatně. Výslovně stanovuje, že gesci nad oblastí školního a vysokoškolského sportu včetně finanční podpory a přípravy strategického plánu má Ministerstvo školství. Děkuji za pozornost.
Je to tedy moment, kdy my jsme v rámci projednávání tohoto zákona se obrátili na Komisi, že zákon je již projednáván, transpozice je projednávána, a v tuto chvíli je tedy zastaveno řízení o porušení povinnosti. Pokud Česká republika netransponuje tuto směrnici, v konečném důsledku je zde opět finanční sankce, kterou by na návrh Evropské komise by nám pak mohl uložit Soudní dvůr Evropské unie. Ten zákon říká - ale není to tato materie - že v podstatě při instalaci nových měřidel již se mají instalovat měřidla, která umožňují dálkový odečet. Asi nejvíce probíraným ustanovením návrhu je právě ustanovení stanovující povinnost měsíčního informování o spotřebě. Pro úplnost podotýkám, že se jedná o případy, kdy jsou teplo nebo teplá voda připravovány společně v domě, například ve společné kotelně, nebo dodávány do domu pomocí dálkového potrubí z teplárny. Proč to říkám? Proto za předkladatele vládního návrhu zákona podporuji i tento pozměňovací návrh pana kolegy Havránka. To jde o osoby, které pro jiné osoby zajišťují zpravidla za úplatu snížení spotřeby energií nebo zvýšení energetické účinnosti. Pokud vada vyúčtování nebude mít vliv na vypočtenou výši nedoplatku, stane se vyúčtování splatným. Informace, které musejí být ve vyúčtování uvedeny a které nemají souvislost s vypočtenou výši nedoplatku, byly navíc podstatně rozšířeny transpoziční novelou prováděcí vyhlášky k zákonu. Nyní bych se vyjádřil ještě k ostatním pozměňovacím návrhům, které byly předloženy. K návrhu paní kolegyně poslankyně Dostálové, kterým se zejména navrhuje, aby nemuseli poskytovatelé služeb informovat příjemce služeb o zpřístupnění informací o jejich spotřebě na internetu každý měsíc, za předkladatele vládního návrhu zaujímám neutrální stanovisko. Ministerstvo pro místní rozvoj si uvědomuje, že v právních řádech většiny členských států EU není vysloveně stanovena povinnost měsíčního zasílání vyrozumění o tom, že ty informace byly někde například pod heslem na nějaké webové stránce zpřístupněny, ty informace o spotřebě.
SPD už to tady navrhovalo od jara. Dobře, vy jste s tím přišli pozdě, a ještě jste to zastropovali na násobně vyšší cenu, než je ve skutečnosti možné. Tím, že vláda podmiňuje pomoc našim občanům a firmám rozhodnutím a podmínkám EU, se jen potvrzuje její vazalství a podřízenost cizím zájmům. Totéž vláda předvedla již dříve, když odmítla zastropovat ceny energií pro velké průmyslové podniky s odůvodněním, že to neumožňuje legislativa EU. Takže den po volbách najednou začnete říkat, že to bude jenom část spotřeby. V pondělí na základě velkého tlaku opozice - konkrétně SPD - už zase tvrdí opak, kdy na svém twitterovém účtu zveřejnil, že zastropované ceny energií budou platit bez jakéhokoliv omezení. Tak jak to tedy je, jak to tedy bude? Jakým způsobem si tedy mají naplánovat finančně svoje domácnosti a hospodaření firem? Zároveň chceme cílit na to, aby zastropování nevedlo ke zvyšování spotřeby energií, protože by nás to oslabovalo v energetické válce s Ruskem. V neděli říká, že to nebude zastropováno, celá spotřeba domácností. Tuto zásadní informaci je přece potřeba okamžitě vyjasnit, protože vaše vláda každý den říká něco jiného.
Pěkné dopoledne, vážení kolegové.
Já jsem mu slíbila, že budu dneska střídmá, takže je to moje první faktická. Nedodržuje se to - no tak to zrušme! Proč to říkám? Protože ty argumenty jsou stejné, jednou je to argument pro, podruhé proti. Prosím vás, pokud máte tento názor, já se těším na projednávání novely zákona o silničním provozu.
Já jsem řekla i panu kolegovi, že zásadně nemůžu podpořit tento pozměňující návrh. Hovořili jsme o tom i v minulém volebním období. No, nefunguje to na kolech, jezdí nám opilí cyklisti, a já opravdu tady vidím jenom, že sbíráte předvolební body, protože tohle přece není normální.
Děkuji za dodržení času.
Mně to nedá, děkuji za zastoupení. Skutečně si také myslím, že nemáme mít zákony, které se dnes a denně nedodržují. Já si myslím, že 0,5 alkoholu není tak společensky nebezpečné, abychom museli zákon zpřísňovat a vynakládat náklady na hlídání lidí, kteří jedou na řece.
Vaše vystoupení vyvolalo tři faktické poznámky. První poprosím k řečnickému pultu paní poslankyni Zuzanu Ožanovou, připraví se Patrik Nacher a Berenika Peštová. Paní poslankyně, máte slovo.
Svoboda lidí... Je to svoboda o tom, jestli se napiju, nebo nenapiju, jestli budu dodržovat pravidla, nebo nedodržovat pravidla. Já bych chtěla ještě upřesnit: prosím vás, tady se zákon nezpřísňuje, tady se uvolňuje! Prosím všechny diskutující, aby si to buď přečetli, anebo nemluvili.
Jedná se o odstranění duplicity ze zápisu centrálních registrů. Stanovisko výboru je doporučující.
V hlasování číslo 76 je přihlášeno 138 přítomných, pro 126, proti žádný. Návrh byl přijat.
Jedná se o rozšíření kompetence Ústavu zdravotních informací a statistiky. Zde výbor nepřijal stanovisko.
Návrh byl zamítnut.
Výbor přijal kladné stanovisko. Jedná se o rozšíření kompetence ÚZIS, jak tady o tom hovořil pan poslanec Farhan. Výbor nepřijal stanovisko.
Návrh byl zamítnut. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování o předneseném návrhu usnesení. Děkuji jak panu zpravodajovi, tak panu předkladateli. Otevírám nyní projednávání bodu Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Zájem o závěrečná slova? Ani pan ministr, ani paní zpravodajka. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím tedy paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k ním sdělila stanovisko. Děkuji paní zpravodajce. Takže už se ptám jenom na stanovisko pana předkladatele k tomuto pozměňovacímu návrhu. Pane ministře, jaké je stanovisko? Pane ministře Válku, jaké je stanovisko? Na mikrofon, poprosím. Zahajuji hlasování o předloženém pozměňovacím návrhu. Ptám se, kdo je pro? Prosím.
Děkuju, paní předsedkyně. Navážu na to a pokusím se odpovědět na to, co tady řekl teď předřečník, že nebyla zodpovězena otázka vymahatelnosti práva. Ale zrušíme i tyto právní předpisy jenom kvůli nízké vymahatelnosti práva? Já myslím, že to určitě nikdo z nás nechce. Po otevření Pandořiny skříňky nepředvídatelný efekt. A trošku i upozorňuji na to, že vymahatelnost českého práva je zatím nedostatečná, a neměla by nás ale vést k tomu, že nebudeme přijímat právní úpravy, kde si nejsme stoprocentně jistí, že bude lepší.
Je zájem o závěrečná slova? Já tedy přivolám kolegyně a kolegy z předsálí a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, protože návrh na opakování druhého čtení nepadl.
Takže máme před sebou celkem pět hlasování. Hospodářský výbor jako garanční výbor doporučuje hlasovat v následujícím pořadí. Takže pokud bychom mohli přikročit k vlastnímu hlasování, tak já bych...
Pokud nikoliv, tak nejsou naplněny. Ano, dobře, tak pak je to v pořádku. Poprosím pana zpravodaje, aby tedy nejdříve nám přednesl k pozměňovacímu návrhu A, jaké je stanovisko.
Stanovisko garančního výboru je bez stanoviska.